Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Ptám se, zda má paní ministryně zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Myslím si, že ten návrh je kvalitní. Garanční výbor k němu přijal nějaké drobné změny, které myslím, že dávají smysl. A poslední poznámka. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo. Varianta, kterou schválil rozpočtový výbor, je hlasovat o legislativně technických úpravách, pak o pozměňovacím návrhu A rozpočtového výboru, pozměňovacím návrhu B poslance Rakušana a pozměňovacím návrhu C poslance Nachera, který zvedá tu dobu na tři hodiny, a následně by byl pozměňovací návrh D. A následně hlasovat o návrhu jako celku.
Prosím, paní poslankyně. Děkuji, paní poslankyně. Návrh jsme projednali v prvém čtení.
Chtěl bych jenom podotknout, že vlastně pro tento zákon na rozpočtovém výboru hlasoval pouze zástupce předkladatelů. Ostatní se zdrželi. Já se pak případně přihlásím do podrobné rozpravy.
Děkuji.
Děkuji paní poslankyni. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura.
Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout odložení přerušení projednávání toho zákona do projednání kontrolním výborem. Má se tím zabránit excesům, při kterých vzniká státu škoda, ale není zřejmé, kdo za její vznik nese odpovědnost. Případně nenese odpovědnost vedoucí příslušného úřadu, například volený politik, tedy ministr či hejtman, ale jen zaměstnanec úřadu, který ale nenesl rozhodovací pravomoc. Zákon je ale v prvé řadě deklarativní. A to je cílem návrhu SPD, který tady předkládáme. A tady je dneska právě ta právní mezera. Když byly třeba nějakým způsobem nehospodárně vynaloženy veřejné peníze, tak v podstatě finálně si škodu zaplatí občan a ten, který ji způsobil, na rozdíl od soukromého sektoru, tak samozřejmě postižen není. Je to velmi jednoduchá a srozumitelná norma, která nic nekomplikuje, ale naopak vše zjednodušuje. Kdybychom měli takový zákon, tak mnozí lidé nejsou ministři a nenadělali by miliardové škody. Proto se nedivím, že při našem návrhu zákona potrefené husy začaly kejhat a protestují. Myslete při hlasování na ně a hned vám bude jasné, jak potřebný náš zákon je. Není pravda, že stát je nejhorším hospodářem. To je nepochopení podstaty problému. Když je schopný, tak vše běží jak má. Problém nastává tehdy, když úřad, firmu nebo cokoli vede člověk bez osobní přímé odpovědnosti.
Anebo, ještě poctivější, tam se to prostě neslaví.
V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Mihola. Připraví se pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče.
Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Ať se každý rozhodne. Ale skutečně dejme ruce pryč od té politizace. Tak jsem prožíval sametovou revoluci. Rozhodněte se podle svého svědomí. Ale já osobně jsem to podpořil na základě konzultace se studenty a na základě konzultace s historiky, kteří neměli důvod být nějak předpojatí. Dobře, že ta diskuse probíhá. Víte proč? A byl to takový svátek svátků, bychom řekli. Co to jsou za argumenty? Já si vážím sokolů, ale velmi si vážím také orlů.
Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat páni poslanci Feri, Žáček a paní poslankyně Gajdůšková.
Já jsem myslel, že se tady prosadil úzus, že tyto změny projednáváme jednotlivě jako samostatné sněmovní tisky, to znamená, že ten, kdo si chce něco tady v tom upravit, tak si to dá sólo. Pan kolega Grebeníček chce připomenout tragickou událost vyhnání Čechů z pohraničí. Dobře, nechť to předloží jako samostatný sněmovní tisk a vede se o něm náležitá debata.
Pan poslanec Žáček, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Já to nepovažuji za politizaci. Já to považuji za politickou diskusi. A za tou politickou diskusí vidím hodnotovou diskusi.
Děkuji.
Já bych se k tomu dostal, ale děkuji za připomenutí, mám to tady v protokolu. Pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.
Mohu říct, že ho podporujeme a podpoříme přerušení tohoto bodu.
Děkuji za slovo a znovu se omlouvám, jestli jsem to špatně postřehl. Ale postřehl jsem, že pan předsedající řekl, než zahájím bod, dám slovo ještě... Nelze hlasovat o něčem, co je procedurálním návrhem k bodu, který ještě nebyl zahájen.
Protože taková podmínka padla. Pokud někdo zpochybňuje postup předsedajícího, tak samozřejmě zahájím bod, jak jsem měl v úmyslu, a potom by byla možná i jednání, která tady byla navržena, to znamená hlasování o přerušení bodu. Takže přerušuji bod číslo 14 do dokončení jednání hospodářského výboru. Než udělím slovo zástupci navrhovatelů, požádám Sněmovnu o klid. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jedná se o ty přípravné třídy základních škol. Návrh, který předkládáme, je návratem k původnímu znění. Domnívám se, že se všichni dozvíme, že to podporuje, anebo že je mu to jedno, protože přípravnou třídu nemá.
Mám tady faktickou poznámku, ale tu nemohu také panu kolegovi Ferjenčíkovi udělit, protože ještě nevystoupila zpravodajka. Paní zpravodajko, máte slovo, a potom teprve zahájím rozpravu.
Zaujala k tomu nesouhlasné stanovisko, a to zejména z těchto důvodů. Vláda dlouhodobě usiluje o snížení počtu odkladů školní docházky a je přesvědčena o tom, že pro dosažení tohoto cíle je nezbytné dbát na správné zacílení jednotlivých zaváděných opatření. Práce s dětmi s odkladem povinné školní docházky by proto měla být profesionální, individuální a přípravné třídy by se měly zaměřit především na vyrovnávání vývoje dítěte.
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, vážení ministři, já bych navázala na pana poslance Feriho. Já vás moc prosím, držme se toho, že tyto návrhy významných dnů, státních svátků skutečně řešíme per partes, jako jednotlivé a jako jednotlivé tisky. Prostě potom v konečné fázi to nebylo schváleno, protože tam vadilo něco dalšího. Moc vás prosím, zvažme, nechme ten návrh tak, jak je, v původním znění, ať má šanci na to, aby studenti, mladí lidé, se dočkali toho, co si přejí, a vrátili jsme se skutečně k celé té historii, protože ji nemůžeme rozmělňovat.
Děkuji, paní poslankyně.
Určitě vedeme apolitickou diskusi, alespoň v to pevně věřím. Přesto bych varovala před používáním slov, jako je rozmělňování státního svátku 17. listopadu, nebo dokonce popření státního svátku 17. listopadu, až tedy s tou krajností, která tady zazněla, což se přiznám, pokládám za mimořádně nevhodné a necitlivé, že by snad další pokus, to znamená srovnání Mezinárodního dne studentstva s jakýmsi domnělým budoucím návrhem na to, že bychom si 17. listopadu připomínali den Veřejné bezpečnosti. Prosím vás, ano, kdyby to nebylo na plénu Sněmovny několik dnů před 17. listopadem, bylo by to úsměvné. Co se týká spojení, spojení stávajícího svátku 17. listopadu a Mezinárodního dne studentstva, nepokládám to za popření odkazu 17. listopadu, ale naopak za jeho potvrzení. Je to spojení, je to naopak posílení toho, že už od roku 1939 chceme přes období nesvobody sdílet určité hodnoty a chceme si je výslovně připomínat. To je všechno.
Dobrý den ještě jednou. Obrátím pozornost k sokolům. Já velice děkuji paní poslankyni Adámkové, které si velice vážím. Já jsem taky desítky let byl sokolem a řeknu k tomu asi toto. Ten návrh zní velice jednoduše. Takže doufám, že všichni, nejenom sportovci a vlastenci, ale všichni, co tu sedíme, tento zákon podpoříme, a v nějakém poměrně rychlém procesu.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěla ještě doplnit své předchozí vystoupení.
Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající.
Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Ne, stahuje faktickou poznámku. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Pan navrhovatel, pan zpravodaj? Děkuji. Pan poslanec Grebeníček je další v podrobné rozpravě.
Otevírám rozpravu obecnou, vidím pana poslance Čižinského jako prvního přihlášeného do podrobné rozpravy - do obecné rozpravy.
Děkuji. Já bych rád zareagoval na předřečníka. Ten proces je následující. Přípravné třídy jsou zřízeny pro děti, které to potřebují.
Nyní pan Lukáš Bartoň do obecné rozpravy.
I ty už jsou zralé na to, aby mohly chodit do přípravné třídy. Žádné jiné děti do přípravných tříd nemohou chodit.
Pan poslanec Kubíček se hlásí do rozpravy s tím, co říkal, s přednostním právem, prosím. Máte slovo.
Podle mě ten návrh je naprosto logický.
Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
Já jenom k těm závěrům. To jsou prostě názory bez jakýchkoliv empirických důkazů nebo dokladů, dat, tak se domnívám, že je potřeba, a to je v tom stanovisku vlády, prostě chvíli počkat a pak udělat toto řešení.
Kolega Výborný, prosím, máte slovo.
Na toto opravdu nejsou potřeba žádné empirické výzkumy. Kolega Čižinský to tady jasně přednesl.
Jenom bych chtěl vysvětlit velmi krátce, k čemu dochází. Nic jiného. Není v tom skutečně žádná politika. Opravdu ne! Bohužel minule to neprošlo jako pozměňující návrh k zákonu, který byl - neprošlo o tři hlasy, je to velká škoda. Doporučuji skutečně - prosím, všichni se zeptejme učitelů a ředitelů našich blízkých škol. Garantuji, že se dozvíte, že to je dobře, anebo že to třeba neřeší, protože neotvírají přípravnou třídu.
Není tomu tak. Otevřu podrobnou rozpravu. Pane poslanče, máte slovo.
Já jsem se přihlásil až teď, abych se přihlásil jenom jednou. Ještě než se dostanu k samotnému pozměňovacímu návrhu, tak jenom na konto této debaty. Nemyslím si, že to je tak strašlivě důležitý zákon, na druhou stranu nic nekazí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Už vás poprosím, abyste zaujali svá místa. Pan zpravodaj už je připraven. Eviduji zde požadavek na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji.
Garanční výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Prosím.
Dalším hlasováním bude hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Chvojky pod písmenem B. Garanční výbor doporučuje.
Myslet si, že jakákoli změna vlády přinese změnu, je nesmysl. Problém naší země je daný špatným systémem.
Pane poslanče, já vás přeruším, jestli dovolíte. Jste odhlášeni, můžeme se přihlásit. Návrh byl přijat.
Jednací řád zná nějaké procedury ve druhém čtení. Lze vrátit výborům k novému projednání, lze přikázat jiným orgánům Sněmovny.
Ano, pane poslanče, prosím.
Já se tedy pokusím situaci vyřešit.
Pan poslanec Kováčik.
Paní a pánové, je to sice divné, ale já se musím připojit ke kolegovi Markovi Bendovi. Takže je to přesně to samé. Platí to, co se naposledy hlasovalo, to, co zaznělo od předsedajícího od mikrofonu. Takže ano, připojuji se k návrhu pana kolegy Bendy - revokace a znovu hlasování.
Já souhlasím. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Tímto tento bod je přerušen a předávám řízení schůze.
Dobré dopoledne. Pane předsedo, máte slovo. Máte slovo.
A podle doktríny odborná péče je vyšší standard než péče řádného hospodáře. Tudíž ten návrh SPD by mohl vést paradoxně ke snížení toho standardu. Ty požadavky, ty problémy jsou přece někde úplně jinde, než že bychom neměli v zákoně dostatečně jednoznačně stanovenou péči, se kterou se má nakládat s majetkem státu, ale aby existovaly postupy a personální obsazení, které povedou ve všech případech k tomu, aby se s majetkem státu řádně nakládalo. To je ten základní problém a ten se nedá vyřešit tím legislativním návrhem.
Já s tím postupem naprosto souhlasím.
Takže bychom první hlasovali tu upravenou proceduru, která zazněla po doplnění pana poslance Michálka. Máme tedy schválenu proceduru. Prosím, pane zpravodaji.
Takže nejprve hlasování o legislativně technických úpravách. Hlasování o návrhu A. Výbor doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl schválen.
Tady jde o vrácení předsmluvních informací do toho návrhu.
Nesouhlas. Kdo je proti?
Nyní pozměňovací návrh poslance Michálka písm.
Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ano, o všech návrzích bylo hlasováno. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni a končím projednávání tohoto bodu.